Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova v tom případě. Není tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A nyní tedy myslím, že je dostatečný klid, paní kolegyně, abyste za navrhovatele tisk 793 uvedla. Prosím, máte slovo.
Jenom velmi stručně. Nebo je navrhne předkladatelka sama. Jsem pro ně u tohohle zákona. To se dá zvládnout. A myslím si, že už mám zkušenosti, kdy se to nedá zvládnout a kdy se to dá zvládnout. Tady sama za sebe jako právník říkám, že za těch 30 dní se to zvládnout, upravit dá bez velkých obtíží.
Paní zástupkyně navrhovatelů, prosím. Pokud nikdo, rozpravu končím. Návrh na vrácení ani zamítnutí nebyl předložen. Nejprve garanční výbor. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. O přikázání garančnímu ústavně-právnímu výboru rozhodneme v hlasování číslo 256, které zahájím. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu? Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak. V tom případě v rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. To je stejné. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlavním cílem tohoto návrhu zákona - je to vládní návrh zákona - je umožnit trestní postih osob, které se zúčastní činnosti nestátních ozbrojených skupin zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu způsobem, jenž představuje vážné riziko nejen pro stát, kde ten konflikt probíhá, ale i pro bezpečnost České republiky. Tyto osoby si během své účasti v dané skupině osvojí řadu vojenských praktik s rizikem jejich využití po svém následném návratu do České republiky. Bezpečnostním rizikem může být také tendence těchto osob k zakládání různých radikálních či extremistických skupin či k členství v nich nebo ke snaze získat své následovníky v boji. Návrh zákona zavádí novou skutkovou podstatu postihující určité formy jednání osob účastnících se na činnosti nestátních ozbrojených skupin zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu. Návrh zákona také zpřesňuje formulaci trestného činu podpory a propagace terorismu, aby bylo zřejmé, že poskytování nebo přijímání výcviku ke spáchání teroristického trestného činu se vztahuje i na výcvik týkající se výroby nebo používání materiálů, které jsou svou povahou obdobné výbušninám, zbraním nebo nebezpečným látkám. Návrh zákona byl vypracován na základě závěrů analýzy z 28. ledna loňského roku, která měla název Zhodnocení možnosti trestního postihu činnosti zahraničních teroristických bojovníků a byla vypracována na základu auditu národní bezpečnosti.
Z důvodu zvýšení právní jistoty se pak navrhuje zřízení veřejného dálkového přístupu k těmto systémům, kde bude možno ověřit pravost ověřovací doložky a notářského zápisu. Dále se navrhuje výslovné zakotvení poplatku pro ověření podpisu za účelem použití v cizině.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Nevidím, děkuji vám, končím prvé čtení tohoto tisku a děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.
Navrhuje se proto celá řada opatření, která mají zabezpečit, aby postupy v rámci mezinárodní justiční spolupráce plně odpovídaly postupům využívaným v praxi, a zpřesnění některých ustanovení tak, aby byl jejich výklad jednoznačný a nezpůsoboval aplikační obtíže. V tomto směru se navrhuje zejména úprava příslušnosti soudu k úkonům mezinárodní spolupráce v přípravném řízení, úprava postupu při zjednodušeném předání a vydání, úprava způsobu hrazení nákladů mezinárodní justiční spolupráce, zpřesnění povinnosti opatřit či předložit překlad písemnosti, včetně výjimek z této povinnosti a realizace převzetí osob z cizího státu nebo z jiného členského státu, nebo předání takové osoby do jiného členského státu. To je asi na úvod všechno. Já děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto zákona.
Omlouvám se za vyrušení.
Děkuji.
Těmi je například stanovení příslušného českého soudu pro přípravné řízení, zjednodušená úprava předání v případech souhlasu obviněného.
Takže rozhodně kromě těchhle aspektů, které jsou samozřejmě dominantní a které nám i ukládá implementovat příslušné evropské předpisy, tak ta novela i v této oblasti může být významným příspěvkem ke zlepšení naší legislativy v oblasti pomoci obětem trestných činů. Děkuji.
Já budu velmi krátký.
Prostě chování těchto dospělých osob je jako chování dětí ve věku osmi let. Jedna z nejdůležitějších věcí při vzniku požáru je včasná detekce vzniku požáru. Pokud jednotka přijede do deseti minut po vzniku požáru, je požár v první fázi svého rozvoje a škody na životech a majetku jsou většinou minimální. Ve Vejprtech se jednalo o požár, který byl zpozorován po 45 minutách. To se jedná již o čtvrtou fázi požáru a v daném požárním úseku nemá již co hořet. Cílem návrhu je tedy v rámci racionalizace navýšení bezpečnosti v zařízeních, kde s ohledem na problematiku evakuace hrozí zvýšené nebezpečí. Předložila i řadu připomínek k dalšímu zvážení.
Kdo je proti? Hlasování číslo 250, přihlášeno je 98 poslanců, pro 87, proti nikdo.
Děkuji, pane předsedající.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Nikoho nevidím. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor. Ptám se, zde je zájem o nějaký takovýto návrh. Dále budeme hlasovat už pouze o návrhu, který tu zazněl, a to zkrácení druhého čtení o 20 dnů. Kdo je proti? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji další jednací den 79. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána vaše účast, tak jsem vás právě odhlásil. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Vzhledem k tomu, že nemáme body z bloku třetích čtení, u kterých by byly naplněny zákonné lhůty, pokračovali bychom projednáváním dalších bodů z bloku prvních čtení. A ještě před zahájením schůze už tady mám nahlášena dvě přednostní práva. Prosím, máte slovo.
S kolegyní Táňou Malou i Patrickem Nacherem jsme připraveni na tom pracovat.
Jednotlivě. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Je to zákon o Vojenském zpravodajství, návrh Ministerstva obrany, druhé čtení. Zahajuji hlasování. I tento návrh byl přijat. Předmětem je notářský řád, prvé čtení. Kdo je proti? Kdo je proti? Přihlášeno je 90 poslanců, pro 36, proti nikdo. Otevírám bod Vzhledem k tomu, že pan ministr obrany je omluven ze zdravotních důvodů, což jsem asi zapomněl přečíst... Takže já teď využiji tu chviličku, abych přečetl omluvy. Prosím, máte slovo.
Dobré jitro. Jedná se o vládní návrh, kterým se mění zákon o Vojenském zpravodajství. Byl projednáván ve výborech Poslanecké sněmovny a výsledné řešení v podobě pozměňovacích návrhů je v podstatě vyústěním společné práce všech zúčastněných stran, tedy jak Ministerstva obrany a Vojenského zpravodajství, tak i jednotlivých představitelů napříč politickým spektrem i odborné veřejnosti a soukromého sektoru. Významným posunem je zohlednění postavení soukromého sektoru jako partnera při řešení krizových situací. Samotné odhalování útoků bude prováděno výlučně cíleně, na základě předem definovaných ukazatelů a koordinované spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami a soukromým sektorem. Případný zásah vůči kybernetickým útokům bude Vojenskému zpravodajství umožněn jen jako krajní řešení národní sebeobrany, když budou ohroženy životy lidí, například z důvodu vyřazení IT systému nemocnice nebo elektrárny, navíc když to nepůjde řešit jinou cestou a bude nutné konat co nejrychleji. Vždy se bude jednat o koordinovaný postup s ostatními prvky systému národní bezpečnosti. Nové činnosti Vojenského zpravodajství budou podléhat kontrolním mechanismům zaručujícím dodržování zákonných mantinelů, například povinnost vedení auditních záznamů a provozu nástrojů detekce, jež budou plně přístupné kontrolním orgánům. Jmenován bude vládou na návrh ministra obrany, a to vždy po projednání ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Tato osoba bude při výkonu své funkce nezávislá a při svém rozhodování vázaná pouze právním řádem. Hlavním cílem návrhu je, abychom byli připraveni na moderní hrozby a předcházeli možným negativním následkům, respektive abychom byli schopni adekvátně reagovat na ohrožení, která jsou v dnešní době bohužel víc než reálná. To je asi na úvod všechno. Děkuji vám za pozornost.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a ústavně-právnímu výboru. Máte slovo.
Jedná se v podstatě o jeden komplexní pozměňovací návrh. Protože je tento pozměňovací návrh obsáhlý a jedná se o významnou novelu zákona, dovolím si s ním Poslaneckou sněmovnu seznámit podrobněji. Zakotvení této možnosti získávání informací o možném kybernetickém útoku či hrozbě dochází k naplnění potřebné vzájemné spolupráce a kooperace státu a soukromého sektoru. Dalším doplněním obsaženým v pozměňovacím návrhu je možnost Vojenského zpravodajství operativně vyžadovat součinnost v konkrétním případu, když by bylo nutné reagovat neprodleně, znovu s využitím nástrojů a opatření povinných osob. V návaznosti na výše uvedené dva nové nástroje se také upravují podmínky provozování vlastních nástrojů detekce Vojenským zpravodajstvím. To znamená, že dané umístění musí být pro zajištění obrany státu zásadní. Splnění těchto podmínek bude součástí odůvodnění správního rozhodnutí o umístění nástroje detekce, a tedy bude i předmětem případného rozkladu. Soudní přezkum ve správním soudnictví má být dostatečným nástrojem pro kontrolu proti zneužívání tohoto institutu. Daný rozsah je v tomto návrhu oproti původní verzi podrobněji specifikován, kdy se klade důraz na skutečnost, že nástroje Vojenského zpravodajství mohou zaznamenávat pouze metadata o zachycených kybernetických útocích či hrozbách na základě předem nakonfigurovaných ukazatelů.
Omlouvá se pan ministr Miroslav Toman, a to z celého dnešního jednání z pracovních důvodů. Já otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené ministryně, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu s dovolením trochu delší, ale doufám, že to vadit nebude. Budu i k dispozici třeba pro další informace. A stejně tak požádám o podporu vás, milé kolegyně, milí kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího. Nicméně stále to zůstává diskutabilní. V zákoně o Policii České republiky, pak nejsou účely zajišťování bezpečnosti České republiky v kybernetickém prostoru Policí České republiky stanoveny. Pozměňovacím návrhem 7256 rozšiřujeme kontrolu Vojenského zpravodajství. Silný mechanismus kontroly a dohledu je zásadní součástí odpovědného fungování zpravodajských služeb. Intenzita dohledu kontrolních orgánů by proto měla odpovídat pravomocem, které jsou Vojenskému zpravodajství svěřeny. To je také jeden ze závěrů zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva. Zmíněná zpráva porovnala činnosti a zákonné ukotvení zpravodajských služeb ve státech Evropské unie. Stanovisko 3 zprávy uvádí: "Členské státy EU by měly zřídit spolehlivý rámec dohledu odpovídající pravomocem a kapacitám zpravodajských služeb. Členské státy by orgánům dohledu měly rovněž poskytnout pravomoc zahajovat vlastní vyšetřování, jakož i trvalý, úplný a přímý přístup k informacím a dokumentům nezbytným k plnění jejich role." Je nezbytné znění zákona změnit tak, že Vojenské zpravodajství je povinno informace na požádání také vydat. Je žádoucí, aby možnost provádění kontroly Vojenského zpravodajství měl nejen orgán nezávislé kontroly, ale také Stálá komise pro kontrolu činností Vojenského zpravodajství Poslanecké sněmovny.
Děkuji.
Dobrý den, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl navrhnout zkrácení lhůty na sedm dní. Takže navrhuji zkrácení lhůty na sedm dní.
Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Nezazněl návrh na vrácení, ale zazněl návrh na zkrácení lhůty ve třetím čtení. Tento návrh byl přijat. A já tímto končím druhé čtení tohoto návrhu.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nyní tedy za zástupce navrhovatelů předložený návrh uvede pan poslanec Zdeněk Ondráček. A já mu hned, jak se ztiší situace ve sněmovně, udělím slovo.
Děkuji, pane předsedající. Z nějakého důvodu, který zde v té diskuzi proběhl, nakonec tento materiál byl stažen a k jeho projednání vůbec nedošlo. Bohužel k tomu nedošlo, všichni jsme žili v určité euforii, někteří běhali po náměstích, stavěli si stoly na Karlův most a slavili jsme, jak jsme krásně tu pandemii všichni společně zvládli, to první kolo. Pak přišel podzim a byli jsme náramně zaskočeni, že zde je druhá vlna. Ale to je věc jiná.
Je žádoucí, aby zpráva o činnostech a opatřeních Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru, obsahovala minimální povinný rozsah informací. Výčet informací zahrnuje základní činnosti a opatření, které Vojenské zpravodajství při obraně státu v kybernetickém prostoru vykonává. Tento minimální povinný rozsah informací vytvoří pro kontrolní orgány indikátory, na základě kterých může hodnotit změny v průběhu jednotlivých let. Pomůže to nejen lépe kontrolovat Vojenské zpravodajství v rozsahu jeho pravomocí, ale také rozpoznat do budoucna potřebu posílit úsek kybernetické obrany. Intenzita dohledu kontrolních orgánů by proto měla odpovídat pravomocem, které jsou Vojenskému zpravodajství svěřeny. Důležité je, že jednou ze základních zásad v demokratickém právním státě je princip brzd a protivah, který představuje mechanismus dělby moci ve státě. Moc zákonodárná vykonává kontrolní činnost moci výkonné, což je princip, který by se měl promítnout také do předkládaného návrhu. Je žádoucí, aby jedním z orgánů, který svůj závěr k prošetření vysloví, bude vedle institucí moci výkonné také orgán moci zákonodárné. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby bylo ustanovení doplněno o stálou komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Poslanecké sněmovny. A dostávám se k poslednímu pozměňovacímu návrhu, děkuji vám tímto za trpělivost. Rozsah a způsob kontroly zpravodajských služeb stanoví primárně zákon o zpravodajských službách České republiky. Základním důvodem této skutečnosti je pravděpodobně nízký počet osob, jež by splňovaly zákonem vymezená kritéria. Je nutné, aby orgán nezávislé kontroly fungoval a pro jeho ustavení nebyly kladeny v praxi obtížně splnitelné podmínky a výkon funkce byl dostatečně odměňován. A konečně navrhujeme zvýšit finanční ohodnocení za výkon funkce člena orgánu nezávislé kontroly. Je potřeba dostatečného finančního zajištění členů orgánu nezávislé kontroly, aby byl výkon funkce dostatečně motivující k omezením života, která funkce přináší. Lepší finanční zajištění by navíc také zvýšilo prestiž funkce a snížilo riziko úplatnosti člena. Ještě doplním: já jsem tento poslední pozměňovací návrh ještě aktualizoval. Ale v demokratickém právním státě by měla být vyvážená dostatečnou kontrolou. Děkuji za pozornost.
Svítí mi tu faktická poznámka paní poslankyně Válkové.
To by tady mělo pro úplnost za ústavně-právní výbor ještě zaznít.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není tomu tak.
Pozměňovací návrh také zohledňuje významné postavení národního CERT. Tento bezpečnostní tým je vykonávaný dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a jeho primárním úkolem je řešení a koordinace řešení bezpečnostních incidentů. Dává se tím prostor k výběru erudované osoby, která má renomé v rámci odborné veřejnosti a bude moci lépe naplnit záměr v provádění kontroly ze strany nezávislé důvěryhodné osoby. Tato skutečnost je zásadní pro záměr vykonávání vnitřní kontroly a doplnění tak externích nezávislých kontrolních mechanismů. Pozměňovací návrh v neposlední řadě zohledňuje i dílčí připomínky, kterým je vyjasnění procesních podmínek umisťování nástrojů detekce, především pro příklady prodlužování lhůty, kde bylo dodáno, že před každým takovým rozhodnutím musí dojít k opětovnému posouzení důvodnosti naplnění podmínek takového kroku. Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb však do dnešního dne nezahájil svou činnost. Základním důvodem této skutečnosti je pravděpodobně nízký počet osob, jež by splňovaly zákonem vymezená kritéria. Navrhuje se proto, aby zákon neobsahoval povinnost vlády navrhovat minimálně dvojnásobný počet kandidátů do orgánů nezávislé kontroly zpravodajských služeb, než je počet obsazovaných míst. Zásadní skutečností je, že Poslanecká sněmovna není návrhy vlády vázána. Za takové konstelace je požadavek na nutnost dvojnásobného počtu kandidátů především při první volbě nejenže nadbytečný, ale přímo kontraproduktivní. V neposlední řadě pak pozměňovací návrh přichází s doplněním opomíjené oblasti, která je pro zdárné naplnění obrany kyberprostoru stěžejní. A dále přichází s ustanoveními, která reflektují specifické postavení Vojenského zpravodajství jakožto zpravodajské služby, která se stává v případě nových kompetencí oproti běžné službě vojáka z povolání ještě výraznější. Návrh tedy doplňuje vládní novelu o jeden konkrétní bod rozšiřující mechanismy kontroly a o soubor výjimek reflektujících specifické postavení osob, které mohou vykonávat nové kompetence v natolik specifických činnostech spojených s obranou státu v kybernetickém prostoru. Zejména ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje důležitý zájem služby, povolat občana do služebního poměru, nebo zařadit příslušníka Vojenského zpravodajství na příslušné místo, i když nesplňují kvalifikační předpoklady nebo podmínky zdravotní způsobilosti stanovené pro dané služební místo ve Vojenském zpravodajství.
Přečtu ještě jednou dodatečnou omluvu.